Návrh pana poslance Volného, o kterém teď budeme hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Vás poprosím, abyste si trochu snížil mikrofon, aby vám bylo lépe rozumět.
Protože nás to zajímalo.
Opět se to týká pojištění.
Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, nezeptal jsem se na stanoviska. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti?
Děkuji. Souhlas z mojí strany. Nesouhlas.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Radima Fialy. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Taky jsme k tomu slyšeli.
Návrh pana poslance Šincla. Kdo je proti?
Prosím, zaujměte svá místa. Ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak využiji momentu a seznámím vás s omluvami.
Opravdu nestačí, ale nevím, co mám dělat.
No já těch možností moc nemám.
Další hlasování je pozměňovací návrh paní poslankyně Olgy Havlové. Je to první z jejích pozměňovacích návrhů, který upravuje povinnost opakovaných kontrol. Navrhuji hlasovat samostatně o tomto bodu a moje stanovisko je negativní.
Tento návrh nebyl přijat.
Jedná se o to, že kontrolu může navrhnout i starosta obce. Moje stanovisko je negativní. Moje stanovisko je negativní. Teď budeme hlasovat o legislativně technické změně, kterou načetla paní kolegyně Nytrová před malou chvilkou. Už víte, co mi legislativa napovídá.
Pokud ne, tak nemůžeme o tomto návrhu hlasovat, a budeme tedy pokračovat dál.
Poslední pozměňovací návrh je můj pozměňovací návrh.
Pokud má někdo z pléna nějakou připomínku, tak prosím, přihlaste se a nepokřikujte tady na mě. Kdo je proti tomuto návrhu?
Ale ty varianty se neliší částkou.
Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Návrh pana poslance Uhlíka nebyl přijat.
Dostáváme se do skupiny návrhů pana poslance Volného. Navrhuji hlasovat tyto tři body dohromady a vyjádření zpravodaje je souhlas.
Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Volného pod písmenem H. Zahajuji hlasování o těchto návrzích. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pardon, paní poslankyně Zelienková má něco ke stenozáznamu. Děkuji paní poslankyni. Otevřel jsem tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pane zpravodaji.
Krásné středeční dopoledne všem. Jsou tam tři roky navíc.
Jenom taková malá poznámka, protože tady se neustále mluví o tom, jak se mají podporovat rodiny, jak se mají podporovat děti, jak by to mělo fungovat a jestli peníze pomůžou porodnosti, nebo nepomůžou. Je tady nějaký návrh.
Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku.
Děkuji za tu debatu, která tady byla. No tak to máte jako s těmi odpady včera. Takže děkuji, že tady zazněly napříč politickým spektrem názory, proč se to nepodpoří a že by se(!) něco mělo udělat jinak. Vážení, že by se(!) něco mělo udělat, to si můžete dovolit jenom vy tady možná ve Sněmovně, protože kdyby se to stalo v soukromé firmě, že by se(!) něco mělo udělat a to se(!) udělá, tak je to na výpověď v nejkratší možné míře. My nějak vymřeme postupně, pak to nahradíme zřejmě nějakými imigranty. Tady máme řadu nepřizpůsobivých rodičů, kteří se živí tím, že mají třeba deset dětí a inkasují dávky. Já jsem sem přišel, abych to řešil, abych dal jediné řešení, jediný pozměňující návrh, který tady je. Je tady jediný pozměňovací návrh a to je návrh náš, Úsvitu, který jsem předložil. Jsou to jenom řečičky a hledáte si důvody, proč to nepodpořit. Takže dejte na stůl jiné řešení. Neslyšel jsem ho, pravda, ani od předešlé vlády. Tam naopak bylo porodné jenom na jednoho člověka, respektive na jedno dítě, a ta podpora tam byla naopak celkem nízká. Dobře, zamítli jste návrh Úsvitu, ale řekli jste, že do dvou měsíců předložíte. Váš návrh je do dvou dětí. Další podporovat nechcete. Jak jsem už říkal tu studii, tak vymíráme na základě vládního návrhu.
Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Kalousek a po něm pan poslanec Blažek. Opět vás poprosím o ztišení. Vypadá to, že z levé strany Sněmovny se nám ze včerejška přeneslo rušení do pravé strany Sněmovny.
Ale chtěl jsem upozornit, že to třetí, čtvrté a páté dítě, které to porodné nedostane, není diskriminováno. To má naopak výhodu, protože od něj si vláda nepůjčí, aby ty peníze dala matce, zatímco od toho prvního a druhého si ty peníze půjčí.
Případně se táži na závěrečná slova paní navrhovatelky. Ani jedna z vás nechce mít závěrečné slovo, dobře.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pak už bychom mohli hlasovat o celém návrhu zákona.
Děkuji vám. Budeme postupovat tak, jak řekla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.
Protože dílčí pozměňovací návrhy jsou všechny, tak bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vystoupil s procedurálním návrhem. Jedná se o dvě první čtení. Je to zákon o EIA a zákon o veřejných zakázkách. Z našeho pohledu jde o velmi důležité věci, které je potřeba stihnout a projednat tak, aby byly platné od začátku příštího roku. Prosím vás o vstřícnost.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Já se strašně omlouvám. Já svatosvatě slibuji, že se polepším, milé kolegyně, milí kolegové, ale přesto si dovoluji zpochybnit hlasování. Chtěl jsem hlasovat ne, a na sjetině mám ano. Děkuji vám za pochopení.
Kdo je proti tomuto návrhu? Znovu vás všechny odhlásím. Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí s tím, že existují závažné důvody ke změně programu pořadu schůze mimo dobu, která je pro toto vyčleněna. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh by tím pádem nebyl přijat. Ale vidím zde žádost o kontrolu hlasování.
Vážení, já jenom jednu větu.
Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo paní ministryně, takže první vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí.
A protože ten návrh byl načten velice rychle na poslední chvíli a v té podobě, tak jak ho tady máme, je vlastně legislativně nedostatečný, tak já k němu vyjádřím stanovisko negativní. Nicméně chci říci, že jsme se tady shodli, že k té myšlence jako takové, myslím, že naprostá většina z nás tady zaujímá stanovisko pozitivní včetně mě a že na tom chceme potom dále pracovat, než ten návrh dojde do Senátu.
Děkuji vám, paní ministryně.
My jsme měli minulý týden třetí čtení a druhý nebo následující den po tom, co proběhlo druhé čtení a poměrně živá debata, jsem se mám pocit v Mladé frontě Dnes seznámil s případem Přerova. V Přerově hrozí, že v zásadě vznikne obří ubytovna z hotelu. Přerovští radní a zastupitelé - a fakt nevím, kdo je ve vedení a kdo je v opozici, ani jsem to nezjišťoval - jsou tak zoufalí z té představy, že vážně zvažují, že ten hotel za 40 milionů korun koupí. Jenom proto, aby zabránili vzniku obří ubytovny v lokalitě, která je pro to město naprosto nevhodná. A já si myslím, že jedním z našich úkolů je vytvářet podmínky i pro samosprávy, aby nemusely dělat tak zoufalé kroky. Protože to je zoufalý krok, když město chce koupit hotel, který nepotřebuje, za desítky milionů korun jenom proto, aby zabránilo vzniku obří ubytovny. A těch 40 milionů korun by jim prostě chybělo! Ať nová koalice bude jakákoliv, tak těch 40 milionů korun jim prostě bude chybět a my máme šanci legislativní změnou obce od těchto zoufalých činů uchránit. Já to v žádném případě nechci kritizovat, tuto uvažovanou variantu, kterou chystá samospráva v Přerově. A my máme nástroj, jak tomu zabránit, a to tak, že bychom uzákonili, že na konkrétní ubytovně se může vyplácet doplatek na bydlení jen se souhlasem obce. Ne pro jednotlivé klienty, ale jako místo té ubytovny. To je klíčové. Ne že by město posuzovalo, jestli tomu klientu ano, nebo ne, od toho máme úřady práce a ty, kteří to mají na starosti. Ale aby řekli tato ubytovna ano a tady ne. Ne že se nemůže provozovat. Nikomu nebudeme bránit, aby provozoval ubytovnu. Tím jsem si naprosto jist. Zase bez ohledu na politické složení budoucích koalic v samosprávě. Protože ta služba potřebná prostě je a to jsou organizace, které to dělat umějí a které to dělají proto, že se o ty lidi chtějí postarat, a ne proto, aby vydělaly na doplatku na bydlení. Slyšel jsem už legislativní názory, že není jasné, co je to obec, když má rozhodovat obec. Tak já jsem si pro jistotu přečetl znovu zákon o obcích. Je to poměrně jednoduché. V obcích, kde neexistuje rada obce, tuto pravomoc vykonává starosta. To znamená, samozřejmě v každé obci podle velikosti by to bylo jinak podle zákona o obcích. Já vás skutečně žádám, abychom ten pozměňovací návrh podpořili, protože pomůže všem samosprávám. Ať už to podepsali písemně, na facebooku nebo na internetu. My bychom jim mohli pomoct v tom řešení. Že to není řešení jediné, je v pořádku. Ale opakuji, nedivím se těm samosprávám, že takhle uvažují. Protože když jim nevytvoříme legislativní podmínky, tak ti lidé, kteří tam žijí a kteří oprávněně kritizují to, že v těch lokalitách, když je tam ta ubytovna špatně umístěna, není vhodné místo, tak dochází ke kriminalitě i zhoršování cen okolních nemovitostí. To je třeba říct. Občané se bojí pouštět děti. My opět navrhujeme jednoduchý princip.
Opět navrhuji, aby bylo hlasováno jako celek.
Děkuji. Návrh nebyl přijat.
Nyní jsou tady návrhy pana poslance Vilímce, který nám sděloval detaily.
Kdo je proti? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Poprosím pana zpravodaje. Tak teď pan poslanec Stanjura nebo pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Děkuji za jasné vysvětlení. A my nyní o tom budeme patrně hlasovat orientačně, pokud nemá proti tomuto postupu nikdo námitku. Kdo je pro, ať zvedne ruku orientačně a zmáčkne tlačítko. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Jedná se pouze o orientační hlasování, nicméně i tak se zeptám. Takže budeme hlasovat o první variantě pana poslance Vilímce. Takže ta druhá varianta měla větší podporu. Pořád nesouhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Zase se to týká pokut, má to ve variantách.
Námitka k postupu? Pan poslanec Benda.
Ale když už bylo uděláno, tak varianta 1 musí být ještě taky hlasována. Varianta 1 nebyla hlasována, tam bylo pouze orientační hlasování.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Stanjura. Ano. Páni si přáli, tak jsem zařadil variantní hlasování.
Ono je to naopak. Nebude ten důvod jinde než v porodném a ve výši sociální dávky? Prosím, zvažte, zda tato víra opravdu není naivní. Takže prosím, uvědomme si, co se stane. Rodiče dostanou tu dávku, kterou si vláda půjčuje od toho dítěte, které se narodí. Jak ta rodina dopadne, je zřejmé. Nula od nuly pojde. Rodič to dostane, dítě to musí zaplatit. Vláda tedy nedělá nic jiného, než že onu rodinu zatíží zbytečnými úroky, a říká tomu rodinná politika.
Mám zde dvě faktické poznámky.
A my se to snažíme napravit. Tak nám jste zatím naše všechny návrhy zákonů zamítli, tak už jsem pochopil, že když jste nám zamítli i osobní hmotnou trestní odpovědnost vrcholných politiků v dubnu, protože ji nechcete, aby se asi mohlo krást dál, tak jsem pochopil, že naše návrhy zákona nemá smysl tady nějakým způsobem - že nemají naději. Proto to řeším formou pozměňujících návrhů. To je přece úplně jasné. Jenom nakonec dodávám, že já sám jsem ze tří dětí a jsem ten prostřední.